My jsme měli koaliční smlouvu a máme koaliční smlouvu, kde je řečeno, že budeme každý rok zvyšovat přiměřeným způsobem minimální mzdu. Ale v koaliční smlouvě není uvedena žádná konkrétní částka, o kolik by se minimální mzda měla zvýšit.
Ano, takže možná ještě doplním pak.
Děkuji panu poslanci. Nechce. Děkuji paní poslankyni. Dostáváme se k sedmé interpelaci, kterou pan poslanec Ivo Pojezný bude interpelovat pana ministra Marcela Chládka, který je bohužel taktéž nepřítomen, ve věci platů pracovníků školských zařízení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Příjemné odpoledne, dámy a pánové. Nebude tak dlouhá, trochu ji zkrátím. Zvyšování platů učitelů a ostatních školských pracovníků považuji nejen za plnění vašich předvolebních slibů, ale také za výjimečně dobrou zprávu pro pracovníky škol.
Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Ladislav Šincl bude interpelovat pana ministra Milana Chovance ve věci kupování hlasů v Českém Těšíně. I takové věci se dějí. Prosím, pane poslanče.
Tak tak. Ke kupčení s hlasy voličů docházelo prokazatelně ve volebním roce 2010, a to ve prospěch strany SOS - Strana pro otevřenou společnost pro Český Těšín, a proto bylo i ostravským soudem rozhodnuto o neplatnosti hlasování. Následně byla podána opět žaloba, ovšem nebylo v silách občanů toto kupčení s hlasy prokázat. Mám za to, že postih a prokazování těchto negativních ohrožujících činů porušuje samotný princip demokracie v naší zemi a je hlavním úkolem policie a jejích orgánů toto odhalovat.
Městský úřad Český Těšín však okamžitě přijal opatření a o zjištěných skutečnostech byla informována Městská policie v Českém Těšíně a též všechny okrskové volební komise. Zároveň byl v této věci podán podnět Státnímu zastupitelství Karviná místostarostou města Český Těšín. Ministerstvo vnitra situaci v Českém Těšíně i nadále monitoruje.
Zdravotní výbor se sešel kvůli velmi naléhavé aktuální situaci, která se stala v nemocnici v Klatovech. Pan ministr, tak jak řekl, požádal jenom, aby byl u tohoto jednání. Já sám jsem ho k tomu nevyzval.
Ano. Chápu, že může nastat mimořádná situace, ale dá se to řešit výborem před Poslaneckou sněmovnou nebo v polední pauze, ale nikoliv tak, aby to ovlivnilo interpelace. Pan poslanec Kostřica.
Děkuji za slovo. Právě na tomto zasedání byly ještě určité aspekty, které mě vedly k upřesnění tohoto pozměňovacího návrhu. Nevím, jestli mohu, pane předsedo, načíst ten pozměňovací návrh teď, nebo až potom v podrobném čtení.
Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, jen bych chtěl tady podpořit tu myšlenku, kterou řekl jak zpravodaj, tak pan ministr. Představte si jenom to, že ve zdravotnických prostředcích je něco kolem 40 mld. korun ročně.
Děkuji, pane poslanče. Vystoupí pan poslanec Heger, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy.
Tady se chystám vystoupit kvůli jednomu pozměňovacímu návrhu, který byl načten do systému, ale zatím se k němu nikdo nepřihlásil. A já bych rád vyjádřil velmi negativní stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu. Zákon, který tady projednáváme, reguluje zdravotnické prostředky ze všech pohledů, které si je možno představit. Pozměňovací návrh podle mých informací, které jsou z druhé ruky, byl připraven Českou lékařskou komorou, podle ověřených informací je tenhle ten pozměňovací návrh rozporován Českou lékárenskou komorou. Představme si pacienta, který je dopraven k lékaři s nějakým poraněním nohy.
To lze nepochybně označit za zlepšení. To si lze představit jako téměř celé Pardubice včetně kojenců. To si lze představit jako celou Chrudim včetně kojenců. Náš region potřebuje ovšem nové, další investory, zaměstnavatele, kteří by pomohli tuto situaci vyřešit. Měl jsem ve své bývalé funkci několik desítek setkání s investory, a tak přesně vím, co investoři chtějí. Nepochybně musí nabídnout něco více než Praha nebo Plzeň. Děkuji.
Slovo má předseda vlády Bohuslav Sobotka.
Ten počet výrazně převyšuje počet projektů, které byly zprostředkovány v roce 2013, to znamená o rok dříve. Pokud jde o Moravskoslezský kraj, já jsem tam nedávno byl na návštěvě. Tady vláda připravuje novelu zákona, která by těmto firmám, které mají vysokou energetickou náročnost a současně vytvářejí velké množství pracovních míst, měla poskytnout určité úlevy. Druhý aspekt je dostupnost lokalit, ve kterých by se mohly umístit nové investice. My máme v Moravskoslezském kraji několik průmyslových zón, některé jsou již zaplněny, některé se připravují. Já jsem rád, že se podařilo využít toho, že v průmyslové zóně Mošnov byl ještě dostatek volného místa, a podařilo se tedy zprostředkovat investici společnosti Hyundai Mobis, která by tam měla vytvořit kolem 900 nových pracovních míst. Další aspekt je také velmi důležitý. Tolik jenom několik poznámek, které se týkají zejména Moravskoslezského kraje. Samozřejmě prioritou zůstává také budování dopravní infrastruktury v tomto regionu. I budování dopravní infrastruktury může být něco, čím vláda může nastartovat lepší hospodářský rozvoj v tomto regionu.
Vidím, že pan poslanec Šincl chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Vážený pane premiére, zmínil jste se o průmyslové zóně Nad Barborou. Podpořením tohoto projektu by stát k nám vyslal hned dva významné pozitivní signály. Děkuji za odpověď.
Děkuji.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, předložený návrh odstraňuje právní úpravu, která ve vztahu k pojištěnců vyhledávajícím potřebné zdravotní služby představuje nespravedlivou sociální zátěž, a proto se na vás obracím s žádostí o jeho podporu. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenu jako první paní poslankyni Markovou, prosím, aby se připravil pan poslanec Heger. Dříve než dám paní poslankyni Markové slovo, má tu ještě jednu faktickou poznámku, se kterou se vypořádáme, a to je faktická poznámka pana poslance Štětiny. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Budu velmi stručný. Druhá věc se týká lékáren. To jen stručně.
Prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych se velmi krátce vyjádřila k dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem předložila a které máme ve sněmovním systému. Vládním návrhem zákona, který máme teď před sebou, se nově ruší, i když s jedinou výjimkou, všechny tzv. regulační poplatky. Tento fakt samozřejmě vítám, protože KSČM vždycky podporovala to, aby zdravotnické poplatky byly zrušeny. My je považujeme za nesmyslné, protože pacienti platí za zdravotní péči. Tento názor potvrzují i v návrhu uvedené extenzivní podmínky pro výjimky z této povinnosti, které ale ani tak nejsou úplné. Druhá část mého pozměňovacího návrhu je variantní.
Děkuji ještě jednou za slovo, pane předsedající. Nezdá se vám jako ministrovi financí možnost využívání těchto koeficientů nespravedlivá vůči občanům, kteří mají za stejnou výměru nemovitosti platit různé daně?
Děkuji panu poslanci.
Realizace tohoto projektu je znovu ohrožena opětovným zahájením správního řízení o prohlášení železničního nádraží za kulturní památku. Spolurealizátor tohoto projektu, České dráhy, dospěl ke stejnému závěru jako město Havířov v tom smyslu, že zahájení správního řízení není odůvodněné, a proto navrhuje toto řízení zastavit. Bohužel po dobu správního řízení nesmí město Havířov ani České dráhy v tomto projektu pokračovat a je vážně ohrožena realizace celého projektu v hodnotě téměř 200 milionů korun. Věřím, že si to občané města Havířov zaslouží.
Poprosím pana ministra o odpověď, zda je ochoten pomoci městu Havířov.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, kolegyně, kolegové, budova nádraží v Havířově se dochovala ve své hmotě v exteriéru a pouze částečně v interiéru a některými původními architektonickými prvky a detaily, jako je například odbavovací hala s mramorovou šachovnicovou dlažbou, kamennými i dřevěnými sedátky, mozaikou na boční západní zdi a podobně. V současné době se budova nachází ve špatném stavebně technickém stavu a nutná je celková rekonstrukce objektu. Ministerstvo kultury rozhodnutím ze dne 17. května 2012 neprohlásilo nádraží v Havířově za kulturní památku. Na základě podnětu občanského sdružení Důl architektury bylo zahájeno přezkumné řízení, které bylo usnesením ministryně kultury ze dne 19. června 2013 zastaveno. V průběhu první poloviny roku 2014 obdrželo Ministerstvo kultury několik nových podnětů na prohlášení souboru věcí železničního nádraží v Havířově za kulturní památku s tím, že byly nalezeny nové skutečnosti svědčící pro prohlášení věci za kulturní památku. Konkrétně se jednalo o Městský úřad Havířov, Krajský úřad Moravskoslezského kraje a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě. První dva subjekty doručily svá vyjádření na ministerstvo 30. července 2014, respektive 28. července, a stanovisko posledního bylo správnímu orgánu doručeno 19. srpna. Statutární město Havířov požádalo o zastavení předmětného řízení. Této žádosti o zastavení řízení však Ministerstvo kultury nevyhovělo, a to dopisem ministra kultury ze dne 26. srpna. Z tohoto důvodu je možné zahájit řízení o věci, v jejímž případě v minulých řízeních nedošlo k prohlášení za kulturní památku. V rámci správního řízení, kde má účastník možnost uplatňovat svá procesní práva a hájit své zájmy, je nutno znovu zkoumat, zda objekt vykazuje, či nevykazuje dostatečné památkové hodnoty pro prohlášení věci za kulturní památku. Po vyhodnocení obsáhlého spisového materiálu byli účastníci řízení v souladu se správním řádem vyzváni k nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí. Samotný správní akt nahlédnutí do spisu se uskutečnil 8. září. V současné době se připravuje písemné vyhotovení rozhodnutí ve věci.
Děkuji panu ministrovi za jeho jasnou odpověď. Děkuji a poprosím pana ministra o jasnou odpověď.
Prosím, pane poslanče, jestli by bylo možné mi ho písemně postoupit se všemi těmi dodatky, které jsou relevantní, a rozhodně vám precizně na to odpovím.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, již několikrát jsem vás interpeloval ve věci události na Ukrajině a dnes tak musím učinit opět. Můžete nám podat nejnovější informace o stavu vyšetřování prvopočátku ukrajinské krize, to je střelbě na Majdanu? Je velmi zjevné, že česká média již tento problém téměř zcela přestal zajímat a řeší jen situaci dneška. A tak právě vás jako osobu nejkompetentnější žádám, abyste nám podal informace.
Prosím osobu nejkompetentnější, aby nám podala informaci.
Děkuji.
A neurazte se - v tomto směru za sebe říkám, já si nemyslím, že to je systémové, a ty peníze pochopitelně chybět budou a ono se to projeví. Teď tady dumáte o tom, jak nastavíme čas. Pro nás nastává od pátečního odpoledne do neděle peklo. Protože jezdí jedna záchranka za druhou a vozí i nesmysly. Ale před časem jsme tu diskutovali, zda vůbec, já tu nebyl, záchranka má mít lékaře. Prostě kryje se před prů... jak se říká slušně? Ono to stouplo bez ohledu na to, že byly regulační poplatky. Já vůbec nežertuju! Tady na tom místě jsem to říkal. Ale už jsem pochopil, že když někdo zde hovoří z praxe a jsou zde politická zadání, tak ho pochopitelně nikdo neposlouchá. A víte, jak to vypadá? Aby neudělala malér, tak ho pošle někam do té nemocnice. Ale tam on už nic neplatí. Vy se pak divíte, že narůstají vyšetření, že narůstají náklady. No protože v noci všechno děláte statim. Pro vás, kdo jste laici, tak ta všechna vyšetření, my něco udělat musíme, protože jinak nás zase někdo bude soudit, obžalovávat, tak to všechno jsou náklady navíc. Ale nezlobte se, jestli se tedy někdo rozhodne tuto službu využívat, a tady jasně máte důkazy, že se tak děje, tak já si myslím, že naší povinností je regulovat její zneužívání. To znamená je otazné, jestli stačí jeden poplatek 90 korun. A navíc taková administrativní praktická maličkost. Proč on vůbec byl stanoven na 90 korun? Omlouvám se, to už mně připadá trošičku legrační. A já čekal, když se projednává změna, že třeba někdo řekne aspoň: Bude to stovka. Pan ministr jako ředitel to jistě ví. Těžko se ti lidi shánějí, jsou tam v omezeném počtu. A vážení, těch lidí oni tam mají mnohokrát víc nežli v běžnou pracovní dobu. Protože oni vykonávají pohotovostní službu. Oni tam nevozí lidi k hospitalizaci. Ty služby tam jsou proto, že když někomu je hodně špatně, tak ho tam přivezou a nemocnice se ho ujme. Už jste si tu na to odpověděli! Je to velmi velmi prosté. Zavoláte záchranku, nemusíte se starat o dopravu. Odveze vás tam. A teď, co řeknu, je ošklivé, ale já tu chci mluvit z praxe. A podržte se: vůbec nikdo tu nediskutujete, když teda ti pacienti tak tím trpěli, o tom, že do většiny nemocnic je placený vjezd. Takže kdo je férový a přijede si pro svého příbuzného sám, tak platí za vjezd a parkování v nemocnici. Skutečně vnímám, že není teď vhodná doba na změnu. Prostě tak bylo rozhodnuto, tak bylo lidem slíbeno, tak se musí stát. To si taky nenamlouvejme! Prostě musíme najít nějakou cestu, jak řešit hlavně to zneužívání, nadužívání zdravotní péče. To je zdravotnictví a z druhé strany je bývalý pacient, nyní podle zákona klient, který ho využívá. A já si myslím, že opravdu za určitých podmínek je nutné, aby ten klient též vnímal, že využívá služby, které pro něj někdo zajišťuje, a že ty služby něco stojí. Proto vás prosím, vraťme se k té diskusi. To všechno se prostě kupuje za valuty a to všechno stojí víc a víc! A je logické, že ta pojišťovna víc a víc platí a je to všecko náročnější a náročnější. Podívejte se jenom na vybavení těch záchranek! Spousta kolegů tu na nich dělá. To, dámy a pánové, taky něco stojí! Já nechci být ten, který lidem slibuje "všecko zadarmo". Já už jsem pochopil, že co je úplně zadarmo, toho si člověk příliš neváží. A o to smutnější je, když toho i zneužívá. A tady vám garantuji, stačí, kdo se přijde podívat, a uvidíte, co začne za hrůzu, když sanitka za sanitkou jednomu lékaři a jedné sestře vozí člověka za člověkem a oni 24 hodin denně jsou zodpovědni za to, že rozhodnou správně.
Návrh zákona na základě naléhavých požadavků praxe zavádí také nový správní poplatek za podání návrhu na určení právního vztahu a poplatek za podání návrhu na rozhodnutí sporu z veřejnoprávní smlouvy. Uvedený návrh zákona projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a jednomyslně doporučil jeho schválení ve znění pozměňovacího návrhu. K tomuto pozměňovacímu návrhu nemám žádné výhrady.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Doporučil Poslanecké sněmovně tisk 203 projednat a schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku, proto obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Žádný návrh nepadl. Zahájím tedy podrobnou rozpravu a ani do ní nemám žádnou přihlášku, takže ji končím. Ještě jednou se zeptám na závěrečná slova. Budeme pokračovat bodem Po panu poslanci Grospičovi se připraví pan poslanec Petr Bendl.
Děkuji, pane předsedo. Takže je potřeba tuto otázku takto rozlišovat.
To byl pan poslanec Grospič. Nyní vystoupí pan poslanec Kučera a připraví se pan poslanec Seďa.
Vážené dámy, vážení pánové, v diskusi k projednávanému zákonu jsme se dozvěděli dvě zajímavé věci. Za prvé, že hnutí ANO chce na území Brd vystavět lunapark, postavit sjezdovky, lanovky, záchytná parkoviště, penziony či bobové dráhy, a nenávratně tak zničit nádhernou a zachovalou brdskou přírodu. Potvrzují se tak mé obavy, které jsem zde již přednesl během projednávání v prvním čtení a během jednání ve výboru pro životní prostředí. Druhým zajímavým zjištěním je, že pan předseda Hamáček, jak tu uvedl v předchozí diskusi, nevěří, že máme dostatečné zákony, které by dokázaly brdskou přírodu ochránit i bez vojenského újezdu. Trochu se panu předsedovi Hamáčkovi nevidím.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím, pane předsedo vlády, máte slovo.
Děkuji. Zejména pokud na mě podáte písemnou interpelaci a zejména pokud požádáte o to, aby ta interpelace byla ústně projednána tady na půdě Poslanecké sněmovny. A určitě si nevystačím s jednou větou, pokud tady provádíme revoluci ve státní správě společnými silami, i vašimi silami, a já vám za to děkuju, že tady děláme revoluci ve státní správě a konečně bude od 1. ledna příštího roku tady platit novela zákona o státní službě.
Ještě pan kolega Vácha a pan kolega Heger se hlásí.
Tak ono to vypadá, že nikdo z nás neskončí a že někdo z nás bude muset mít poslední slovo.